O reformě penzijního pojištění pouze vágně nemluvit, ale skutečně ji provést tak, aby důchodový systém byl dlouhodobě udržitelný bez tlaku na zvyšování povinného penzijního pojištění. Ruku v ruce s tím je nutné provést reformu zdravotního pojištění. Ona stejně tak jako reforma penzijní souvisí s prodlužováním lidského věku. Nezastavíme úbytek kvalifikovaného zdravotnického personálu, pokud to bude právě zdravotnický personál, který ponese hlavní tíhu politické zbabělosti k reformě. A na to doplatí nejvíc ti nejzranitelnější. Ti ekonomicky silní si to vždycky někde koupí, klidně i za hranicemi, ti ekonomicky zranitelní si to prostě nepořídí. Budou to mít méně dostupné, nebo to budou mít horší. Malí a střední podnikatelé musí být zbaveni všech zbytečných administrativních zátěží. Jejich schopnost vyrovnat se se změněnými podmínkami na trhu je mimořádná a může být v případě krize záchranným kruhem české ekonomiky, pokud jim ovšem stát nebude překážet a pokud je nebude šikanovat. Rozpočet by měl být připravován jako vyrovnaný již tento rok. Pro příští dva roky by to mělo být samozřejmostí. Jsou to kroky, které pokládáme za nezbytné nejenom pro příchod krize, která dříve nebo později přijde, ale i pro dobré ekonomické časy a dlouhodobou stabilitu. Dámy a pánové, TOP 09 vládě důvěru nevysloví a je připravena být důslednou, ale i konstruktivní opozicí v případě, že vláda bude chtít učinit některý z kroků, o kterých jsem tady hovořil.
Děkuji panu předsedovi Miroslavu Kalouskovi.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, vážení občané, KDU-ČSL nevysloví důvěru této vládě z několika důvodů. Ale úvodem mi dovolte si některé věci připomenout. KDU-ČSL před volbami slíbila voličům, že nebude součástí vlády a nebude podporovat vládu, která bude nedůvěryhodná jak v rámci České republiky, tak na mezinárodním poli. Tato nedůvěryhodnost je dána tím, že je členem vlády člověk, který je obviněn z trestného činu, který mezinárodní autorita označila za podvod. My jsme přesvědčeni, že taková situace významně poškozuje reputaci České republiky, a mohu to i ze svých osobních jednání se špičkami Evropské unie jasně potvrdit. Bez ohledu na personálie, i kdyby to byl někdo z jiné strany, i kdyby to byl jakýkoliv jiný člověk, tak se domníváme, že to je věc, která je principiální a zásadní. A my rozhodně víme, co znamená udělat kompromis. KDU-ČSL je strana, která se snaží dělat konsenzus, ale jsou limity, přes které se přejít prostě nedá. A my rozhodně nebudeme ve vládě za každou cenu a rozhodně nebudeme podporovat vládu, která neplní tyto základní předpoklady. Stejně tak je potřeba si uvědomit, že v okamžiku, kdy tato primární podmínka nebyla splněna, odešli jsme do opozice, ale byli jsme připraveni jít i do kompromisních variant. My to samozřejmě respektujeme. Ale v tomto případě je potřeba vždycky dbát na to, že se jedná o celkovou strukturu, o celkový obraz, který to dává. Jsem přesvědčen, že to byla velká ztráta pro Českou republiku a těchto několik měsíců bylo skutečně promarněnou šancí. Stejně tak chci deklarovat, že za KDU-ČSL jednoznačně odmítáme věci, které se za vlády dosluhujícího a zřejmě znovu pokračujícího premiéra děly. Já jsem přesvědčen, že není akceptovatelné, aby se tady zesměšňovaly, bagatelizovaly a porušovaly elementární principy a elementární pravidla hry. Je to realita, je to možné, Ústava to dovoluje. Ale jsou i další a jednoznačné principy, které nejsou v Ústavě. Já jsem přesvědčen, že to, že tady máme tuto vládu, je i z určitého hlediska výsledek Evropské unie, protože bez ní by to bylo ještě horší. Jsem přesvědčen, že hnutí ANO by bylo schopno vládnout i za podpory SPD. Takže buďme za to rádi.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 11. červenec 2018 možná jednou bude obsažen v učebnicích moderních dějin České republiky. Bohužel jsem ale přesvědčen, že nikoliv jako den památný. Bohužel i kdyby tato vláda byla sebevíc úspěšná, fakt, že jí sedí za krkem KSČM, že tato vláda přivedla poprvé od sametové revoluce KSČM k podílu na vládě, z ní nikdo nesejme, stejně jako navždy zůstanou pochybnosti o jejím vzniku či jasná fakta o obrovském střetu zájmů nejen premiéra této vlády. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, od rána jsem velmi pozorně poslouchal a velmi stručně bych se vyjádřil k tomu, co je zde nejvíc propíráno, programové prohlášení vlády. Myslím si, že ta forma byla strašná, myslím si nedůstojná tomu politickému formátu prezentace programového prohlášení vlády. To vše se děje v letošním osmičkovém roce. Tyto dva faktory můžou do budoucna vytvořit nebezpečnou a třeskutou směs. A je otázkou, zda sociální demokracie a zejména ministr vnitra Hamáček ustojí ten tlak na další změny. K čemu se přihlásili?
Chci na tomto místě a v této chvíli ještě jednou zdůraznit, že toto je velmi vážný okamžik, že návrat komunistické strany k moci a vlivu v České republice, že za tento návrat je odpovědný nejen prezident a premiér, ale že za tento návrat bude odpovědný každý poslanec, který vstane a podpoří takovouto vládu. To není nic osobní. Není to nic osobního. To je prostě historický fakt. Takto to musí zaznít při této významné ústavní události a v roce, který je významným výročím naší moderní státnosti. Vážená Sněmovno, jsem přesvědčen, že existuje několik dobrých důvodů, proč by Sněmovna neměla vyslovit vládě důvěru, řekl bych, že bez ohledu na politickou orientaci, ale ze samé úcty každého demokrata k Ústavě. Ten první důvod jsem už připomněl. Předstoupila před nás vláda, která není kompletní, která nemá svého řádného ministra zahraničí, anebo nemá řádného ministra vnitra. Můžete si vybrat, co se vám zdá lepší. To znamená, že nemá řádného ministra jednoho ze dvou podstatných resortů. Nejdůležitějších resortů. A je to taky neúcta. Od prezidenta, že netrval na kompletní vládě. Od premiéra, že sem přišel požádat o důvěru pro takovouto nekompletní vládu. Od předsedy Sněmovny, že nenavrhl odložení jednání do doby doplnění vlády. A od každého v této Sněmovně, který bude hlasovat pro takovou nekompletní vládu. Ale i od každého zde v sále nebo tam venku, kdo se tváří, že toto má už být norma, že toto je normální, že jde jenom o jakési nepodstatné záležitosti. Nejde o nepodstatné záležitosti! Máme tu schvalovat nekompletní vládu. To je něco nevídaného! Druhý důvod. Druhý důvod je stejně vážný. Včera proběhla jakási, nazval bych to pokoutní procedura - pokoutní proto, že to nebylo ve vládní koalici jako takové, ale jenom mezi hnutím ANO a KSČM a někde za zavřenými dveřmi -, při které tyto dvě strany uzavřely mocenský pakt. Mocenský pakt, o jehož podmínkách ve skutečnosti nic nevíme. Jen prosím dobře poslouchejte! Absolutně neznáme politické podmínky, za jakých komunisté podporují vládu. A pravděpodobně je ani nikdy znát nebudeme. Kam až bude sahat moc komunistů a jejich nominantů? Kde všude a na co všechno získají vliv? A bude to například třeba i v bezpečnostních složkách? A to tu nemluvím ani o tom, že téměř s určitostí jde o okolnosti, které ještě před pár lety byly veřejně skandalizovány. Mluvím ale o tom, že tyto podmínky jsou skryté, utajené a že zde mluvíme o straně, která má nebezpečné cíle. A proto se domnívám, že tato vláda představuje politické nebezpečí a politickou neznámou. A takové vládě by neměla Sněmovna demokratické republiky vyslovit důvěru. Třetí důvod je personální. Je třeba ocenit kousek politické a osobní sebereflexe, že sem nepřišla vláda s původně jmenovanou ministryní spravedlnosti nebo s premiérem jakožto ministrem spravedlnosti. To říkám bez ironie, bez sarkasmu. Ačkoliv považuji za vážné selhání politického managementu pana premiéra, že to vůbec chtěl zkusit. Ale dovolte mi, abych vám něco přečetl. Přečtu vám to, co řekl současný předseda vlády v únoru roku 2014 jako ministr financí při stejné příležitosti jako dnes, tedy během jednání o důvěře vládě. Tehdejší ministr financí, dnes premiér nás tady tehdy poučoval. Cituji: Protože základní předpoklady pro podnikání jsou co? Dopravní infrastruktura! Nemáme žádnou dálniční síť, děs! Rychlovlaky? Nemáme! Takže kde jsou ty prachy? Dluh stoupá, investice žádné. Hnutí ANO a zvláště jeho předseda postavili svou politickou existenci a sílu na kritice minulosti. A já si myslím, že je čas, aby do té minulosti zahrnuli i sami sebe. Poslední čtyři roky minulé vlády, navzdory skvělému ekonomickému růstu, tak minulé vlády vytvářely deficity, investice neodpovídaly ekonomickému růstu a dálniční sítě přibylo méně než za časů největší krize. Proto bychom neměli souhlasit ani s vládní kontinuitou. Speciálně například na postu ministra dopravy. Vážená Sněmovno, nemělo by být jenom formalitou, že ve smyslu Ústavy vyslovujeme nebo nevyslovujeme vládě důvěru na základě programového prohlášení vlády. Ale při všech těch absurditách, které doprovázejí vznik a krátkou existenci této vlády, je vlastně největší anomálií, že během těch osmi měsíců se vlastně vůbec nediskutovalo o žádném programu. Uvědomili jste si prosím tuto zcela unikátní okolnost? Nikdo ze současné vlády nedokázal zformulovat žádnou vizi, žádnou reformu, žádnou ambici, nic. Teprve před dvěma týdny pan předseda vlády zaslechl úryvek jednoho mého vystoupení a prohlásil, že i on chce, aby Česká republika byla jednou z nejúspěšnějších zemí Evropy. Jenomže to zapomněl napsat do programového prohlášení vlády. A jeho obsah takové ambici vůbec neodpovídá. Jde o text obecný, v podstatných oblastech vágní a celkově je to zcela nedostatečný dokument. Totiž dva podstatné cíle - vyrovnaný rozpočet, nový daňový zákon - sliboval současný premiér už před čtyřmi lety, tehdy jako ministr financí. No a například obecný charakter programového prohlášení dokumentuje velmi dobře symbolicky jedna z deklarovaných priorit. Důchodová reforma, která je formulována bez jakýchkoliv obsahových rámců. Programové prohlášení vlády připomíná sběrné suroviny. A nepřináší, hlavně nepřináší žádný závazný měřitelný impuls pro cestu České republiky mezi nejbohatší a nejvyspělejší země Evropy a světa. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, my jsme připraveni svést s touto vládou soutěž o to, kterou cestou se může Česká republika stát jednou z nejbohatších, nejbezpečnějších a nejlepších zemí pro život. Jsme přesvědčeni, že polokomunistická vláda a vaše cesta nás k tomuto cíli nepřivede. A stačí v tomto případě jeden jediný příklad za všechny. Boj s byrokracií. To je téma, je to objednávka českých občanů, kterou jsme my vnesli do politické diskuse a se kterou se vy následně snažíte nějak vypořádat. Jenže vy v programovém prohlášení slibujete, že byrokratické procedury převedete do digitální podoby. A my říkáme: Boj s byrokracií neznamená dělat totéž co dnes, pouze digitálně, ale to znamená podstatně zmenšit počet byrokratických povinností a procedur. V tom spočívá rozdíl mezi vámi a námi. Naše cesta dovede Českou republiku mezi deset nejpříjemnějších a nejsvobodnějších zemí pro život a podnikání. Občanská demokratická strana vládě důvěru nedá. Pokud vláda důvěru dostane, ODS bude vystupovat jako zásadní a tvrdá opozice. Jsme přesvědčeni, že tři a čtvrt roku je dlouhá doba pro trvání vlády Miloše Zemana, Andreje Babiše, Vojtěcha Filipa a Jana Hamáčka. Budeme usilovat o kratší trvání vlády.
Není náhodou, že po první republice, na kterou tak rádi odkazujeme, zůstalo tolik Masarykových škol. Školy jsme zdědili, teď ale vláda musí investovat do lidí. Není možné, aby byli učitelé jednou z nejhůře placených vysokoškolských profesí. Je nutné, aby byli daleko lépe zaplaceni. To zvýší atraktivitu povolání učitele. Tím se postupně zvýší kvalita pedagogů a vzroste kvalita vzdělání a kvalita škol. A není k tomu potřeba vymýšlet nějaké složité školské reformy. Kvalitní pedagogy jimi nevytvoříme, a když budou kvalitní pedagogové, tak tyto reformy nahradí svou prací sami. Chceme podpořit vládu, která bude zdokonalovat komunikační infrastrukturu silniční, železniční i datovou, která už konečně pohne stavbami a Česká republika přestane být černou dírou uprostřed Evropy. I když doprava je někdy nepříjemná, už po staletí platí, že kde je komunikace, tam je prosperita. Chceme podpořit vládu, která bude snižovat byrokracii, která bude prosazovat stát, který bude sloužit, ne překážet. Vládu, která si bude vážit podnikavých lidí, kteří se realizují a ve své realizaci přinášejí prosperitu celé zemi. Vládu, která zavede stát, který nebude drábem, ale pomocníkem v případě nouze. Vládu, která o digitalizaci nebude jen mluvit. Chceme podpořit vládu, která bude budovat důvěru k institucím, pravidlům, spravedlnosti. V takových zemích zažívají úspěch ti nejšikovnější, ti nejschopnější. A takovou zemi chceme mít a vládu, která takovou zemi buduje. Takovou vládu chceme podpořit. Chceme podpořit vládu, která bude myslet i na ty, kterým se nedařilo, kteří se dostali do situace, ze které si sami nedokážou pomoci. Kteří už tím, kde se narodili, v jakém prostředí vyrůstají, jsou zbaveni možnosti uspět. Chceme podpořit vládu, která i na takové lidi bude myslet. A ne tak, že jim dá tu pomyslnou rybu, ale takovou vládu, která jim dá prut a naučí je rybařit. Vládu, jejíž podaná pomocná ruka nesvírá, nesvazuje, ale která posunuje dále. Tak takovou vládu, která má na prvním místě podporu vzdělanosti, která podporuje výstavbu komunikační infrastruktury, která podporuje snížení byrokracie, silné instituce, dostupnou spravedlnost a pomoc potřebným, takovou chceme podpořit. Taková vláda ale před nás s žádostí o důvěru dnes nepřichází. Podporu vzdělanosti vůbec nenajdeme mezi šesti hlavními prioritami. Stejně jako v případě uvolnění financí na stavbu škol. Takže pro podporu vzdělanosti tuto vládu podpořit nejde. Tak snad pro komunikační infrastrukturu? Pozitivní určitě je zákon o liniových stavbách. Ale ten nepřipravila vláda, ale poslanci. Že by vláda alespoň usnadňovala podnikání, snižovala nesmyslnou administrativu? Bohužel, ani tady nic dobrého k vidění není. Tak tedy co podpora silných institucí, pravidel, dostupné spravedlnosti? Pravidla jsou ohýbána, obcházena, případně ta překážející prostě zrušena. Vzpomínáte na ustanovení kodexu hnutí ANO, které ještě před rokem stanovilo, že pokud bude někdo trestně stíhán, bude se muset vzdát všech politických funkcí a odejít z hnutí ANO? Pravidlo překáželo, tak bylo zrušeno a dnes ten, který by ještě před rokem ani nemohl být členem hnutí ani poslancem, je vaším jediným kandidátem na premiéra. Takže tady také vláda bohužel nekoná, co by v zájmu republiky a její prosperity měla. Tady si vláda zaslouží pochvalu, a upřímnou, za předložení novely insolvenčního zákona, která by umožnila lidem dostat se z dluhové pasti. Jen škoda, že hlavní nositel této změny už ve vládě není. Vláda, která chce do naší země přinést dlouhodobou prosperitu, prostě musí stavět na vzdělání, infrastruktuře, debyrokratizaci, silných institucích a pomoci potřebným. A to tato vláda bohužel nedělá. Pokud ale svůj názor změní a v těchto oblastech zabere, může počítat s naší podporou, stejně jako my budeme žádat o podporu našich návrhů v těchto oblastech. Snad ještě důležitější než program a programové prohlášení je pro důvěryhodnost personální složení vlády. A tady je bohužel ten pohled ještě žalostnější. Jak po nás můžete chtít, abychom svěřili tuto zemi, abychom dali důvěru vládě, v jejímž čele stojí trestně stíhaný politik vedený jako agent ve svazcích StB, člen zločinecké organizace? Člověk, který mnohokrát v minulosti ukázal, že pravidla dodržuje, dokud jsou pro něj výhodná. Jinak je ohýbá, porušuje, případně prostě ruší. Který dokázal křivě přísahat i na zdraví svých dětí. Ale bylo to pro něj osobně výhodné, tak to prostě udělal. Že tím tratí celá země a ponižuje svoje spolupracovníky? Tak jako tolikrát v minulosti, i tentokrát ukázal, že pro svůj osobní prospěch je připraven obětovat cokoliv a kohokoliv. Rádi bychom podpořili vládu a dali jí důvěru. Tato vláda ale nepřináší do naší země prosperitu, neřeší skutečné problémy. Navíc pošlapává hodnoty, na kterých tato společnost posledních třicet let stojí. Je to vláda minulosti a vláda slepé uličky.
Já vám děkuji a vzhledem k tomu, že nám do konce rozpravy zbývají dvě minuty, tak si dovolím obědovou přestávku vyhlásit předčasně.
A chci jenom slíbit, že uděláme maximum pro to, aby naše země prosperovala, aby naši občané měli lepší život. A budeme určitě s vámi diskutovat. Nebudeme se chovat arogantně. Chceme spolupracovat s opozicí. Chci vás tedy požádat o důvěru naší vládě.
Lhůta je splněna.
A já tu dnes stojím před vámi, zástupci českých občanů, a žádám vás, abyste dali důvěru vládě, která vznikala tyto dlouhé měsíce. Je to vláda, díky které v České republice skončí nestabilita, která trvala příliš dlouho a neprospívala ani občanům, ani politice, ale ani našemu hospodářství. Vláda s důvěrou je něco, co předpokládá naše Ústava, a její sestavení by mělo být cílem všech politických stran, které uspěly ve volbách a zasedly v parlamentu. Česká sociální demokracie se této své zodpovědnosti nezřekla. Vyjednali jsme dobré podmínky pro vstup do vlády a to rozhodnutí jsme nechali na všech našich členech. Díky tomu bude mít Česká republika vládu, jejíž program obsahuje celou řadu levicových prvků. A sociální demokracie dohlédne na to, aby ty závazky byly naplněny. Jde o to, aby se nám všem v naší zemi dobře žilo, aby se na hospodářském růstu, který zažíváme, podíleli všichni lidé, aby všichni měli prospěch z toho, že se naší republice daří, protože je to v první řadě sociální nespravedlnost, která přináší nestabilitu, a kvůli ní pak roste extremismus a nedůvěra ve státní instituce. V naší zemi stále existují nepřiměřeně velké rozdíly jak mezi regiony, tak mezi městy a venkovem. Jsou to rozdíly v životních podmínkách, ve službách i v platech. Je to nefér a ohrožuje to soudržnost společnosti. Lidé v naší zemi mají právo se cítit bezpečně a spokojeně na místě, které si vybrali ke svému životu. A je úkolem státu zajistit, aby v Česku neexistovala lepší místa pro bohaté a horší místa pro chudé.